Ten je opačný.
Děkuji za slovo. Já jenom na začátku se rychle zmíním o jednom rozměru, který zde nepadl v rámci vystoupení pana ministra Babiše, a to je zneužívání sociálních dávek. Úsvit tady předložil několik návrhů zákona proti zneužívání sociálních dávek. Zákona o hmotné nouzi. Tento bod bych rád zařadil jako první dnes v pořadí. Dámy a pánové, pan premiér Sobotka, pan ministr Babiš a další ministři české vlády nám opakovaně tvrdili a stále tvrdí, že odmítají kvóty a naše země nebude přijímat žádné imigranty. Jak je tedy možné, že česká vláda v naprosté tichosti odsouhlasí veřejnou zakázku na přijímání 6 000 imigrantů? V celé Evropě sílí radikální islamismus a počet teroristických útoků každý dnem neustále narůstá. Dnes už se neptáme, co kdyby se nějaký útok stal, ale kdy se takový útok stane. Takový krok je tedy přímé ohrožení bezpečnosti občanů České republiky. Nedokážu si představit, jaká vláda na světě by takto nezodpovědně ohrozila vlastní občany. Má se za ně realizovat něco, co podle slov vás, vládních představitelů, nikdy nenastane. Vyhazujete tedy peníze oknem. A pokud si myslíte, že si toto můžete dovolit, řekněte našim občanům, že máme peněz na všechno dost. Že budou stát nové školky a nemocnice. Vládní krok jasně splňuje znaky trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku a náleží k němu příslušná trestní sazba. Máme tedy dvě možnosti: buď tato Sněmovna schválí nový bod, kde premiér Sobotka a ministr Babiš jasně a zřetelně vysvětlí, že v nepřijímání imigrantů a vypsání této zakázky nevidí žádný rozpor, anebo nám to nevysvětlí a my pak budeme nuceni podat na celou vládu trestní oznámení za porušení povinnosti při správě cizího majetku.
Děkuji za slovo. Hezké odpoledne. Než navrhnu nový bod, kvůli čemuž jsem se přihlásil, tak mi taky nedá, abych nereagoval na některá slova ministra financí a na to, jak se slova míjejí s činy. Zneužívání sociálních dávek je letitý palčivý problém a díky vstřícnosti kromě jednoho všech členů Poslanecké sněmovny jsme schválili jeden z dílčích nástrojů, který by zejména mohl pomoci samosprávám. Takhle jednoduché to je. Vím, že to je možná marketingově zajímavé, možná je to marketingově účinné, ale takhle vymlouvat se pořád nemůžete.
Prosím levou část sálu, aby se ztišila.
Prosím, pokračujte.
- aby do té zakouřené místnosti vcházel. Ono večer se ty hlasy nesou daleko více než přes den a je to potom vždycky problém. Řada těch věcí už tam není, což je možné asi kvitovat v tom smyslu, že je dobře, že vláda vyslyšela argumenty poslanců, které poukazovaly na řadu nesmyslností, které v těch zákonech byly. To jsou absolutně jiné rozměry. Když budou chtít dodržovat zákon, najednou se nebudou mít postupně kde sejít, protože budou součástí toho sportoviště. To znamená, hurá, už ani Silvestra si neužijete! Anebo najdeme formulaci, která je kontrolovatelná, jasná, průhledná, tak aby nedocházelo k mýlkám a nebyli vystavováni sankcím nevinní lidé a zaměstnanci jednotlivých restaurací.
Nikoho nevidím. Jestli je tomu tak, v tom případě rozpravu končím. Nejprve pan navrhovatel.
Je tomu tak, protože jsme respektovali tvar, ve kterém ten návrh schválila Poslanecká sněmovna. Došlo by tak k legislativní kolizi a novela naše, tedy Ministerstva zdravotnictví by tuto přebila.
Děkuji za pozornost.
Já se pouze obávám, pane zpravodaji, že tento návrh musí zaznít v rozpravě.
Jenom zrekapituluji. Dva měsíce čisté měli všichni na to, aby si to studovali. A teď přijde někdo během léta do Senátu a začne říkat, že to je všechno blbě a že registrované třetí osoby jsou totéž jako třetí osoby. Ale moc prosím, fakt by mě zajímalo, kdo ví, jaké je dneska znění paragrafu 16 písm. Pokud mám správně usnesení Poslanecké sněmovny, tak do částky podle odstavce 2 se započítávají částky, které kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejich kandidát nebo nezávislý kandidát uhradili nebo mají uhradit včetně částek, které uhradily nebo se za ně zavázaly uhradit třetí osoby. A já se obávám, že jsme to jenom fatálně otevřeli. Protože tohle je účast třetích osob na regulérní volební kampani toho kandidujícího subjektu. A tady někdo může najednou přijít, jako se chudákovi nezvolenému prezidentovi náhle stalo, že po tom, co se stal ministrem financí, tak za něj byly uhrazeny volební dluhy - tady může někdo přijít a říct: "No já to za vás uhradím. A když, a najednou nebude s jejich vědomím, on řekne "Já jsem byl v bezvědomí.", tak je možné ten dluh uhradit?
Nyní prosím k mikrofonu předsedu klubu ODS Zbyňka Stanjuru a poté pana ministra Chovance.
Nejprve chci říct, že nejsme pod žádným časovým tlakem. Mluvil o tom můj kolega Marek Benda. A tady ten kolega těch 85 milionů za nás zaplatil, ale bez našeho vědomí."? To přece není normální. Fakt nejsme pod časovým tlakem a není žádný důvod. Tak já nevím. Pak mám ještě jiné řešení, možná ještě lepší. A můžeme se k tomu vrátit a všechna ta rizika zvážit. Když nám vláda umí poslat zamítnuté zákony za tři dny zpátky, nebo za tří týdny, když je to o NKÚ, tak co by vláda neuměla poslat znova návrh zákona volebního třeba do tří měsíců? Již to, že máme dvě kategorie a mluvíme jednou o té, jednou o té a na každou z nich se pohlíží podle toho zákona úplně jinak.
Ano, já o vašem návrhu nechám hlasovat. Přivolám kolegy z předsálí. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Hlasování končím. Prosím pana poslance Vondráčka. Prosím, máte slovo.
Teď se ale chci ptát.
Kdo je proti? Kontrolu elektronického zápisu nevyžaduje nikdo. Konstatuji tedy, že jsme schválili změny v pořadu schůze a naše jednání o zákonech bude trvat nejméně do 21 hodin. A nyní tedy budeme hlasovat o návrhu pořadu schůze ve znění pozměňovacích návrhů. Před hlasováním ještě předseda klubu TOP 09 František Laudát s přednostním právem. Prosím, pane předsedo. Nyní tedy budeme hlasovat o programu 49. schůze jako o celku. Ještě pan předseda Kalousek? Můžeme tedy hlasovat o programu schůze. Kdo je proti? Děkuji vám.
On nedisponuje přednostním právem, cítím tedy kolegiální povinnost učinit tak za něj. Pan poslanec Korte byl v brzkých odpoledních hodinách hrubě osočen panem ministrem financí, prvním místopředsedou vlády, s tím, že lže a že pan místopředseda vlády jeho lež zásadně odmítá. Příběh spočívá v tom, že pan předseda Korte jako předseda komise pro kontrolu odposlechů konstatoval na tiskové konferenci holý fakt, že ministr financí při provádění odposlechů porušuje zákon. Odposlechy fyzických osob jsou velmi citlivá věc zasahující do osobní integrity každého občana, proto jsou podrobeny velmi důkladné kontrole, i kontrole parlamentní. Zatímco Generální inspekce bezpečnostních sborů tak činí, ministr vnitra tak činí v řádných termínech, ministr financí tak nečiní. Někteří z nás mají dokonce pádný důvod se domnívat, že tak nečiní zcela úmyslně. Já to zásadně odmítám. Je to problém Celní správy a Celní správa tak činí úplně stejně, jako to činila za pana ministra Kalouska." Fakt je takový, že to není problém Celní správy. Zákon to ukládá ministru financí jako osobě, ne Celní správě jako instituci. Takže to je osobní problém pana ministra financí. To znamená, i kdyby plnil svoji povinnost tak, jako ji kdysi plnil podle starých zákonů Kalousek, i tak by porušoval zákon. Problém je, že ji neplnil vůbec. Kontrolní orgán vaší Poslanecké sněmovny za celou dobu mandátu ministra financí marně čeká na jednu jedinou kontrolní zprávu, kterou je povinen ministr financí předat této Poslanecké sněmovně dvakrát do roka. Je to frapantní porušení zákona. Je to ignorování zákona. Je to pohrdání zákonem korunované tím, že předseda kontrolní komise byl osočen a označen za lháře.
Děkuji panu poslanci Miroslavu Kalouskovi.
Celní správa má kompetenci odposlouchávat. Dneska tam máte kontrolu, chodíte tam, nevím, co jste tam zjistili.
Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jsem přesvědčen, že tato právní úprava přispěje ke zlepšení situace v oblasti ochrany před návykovými látkami a bude mít pozitivní dopad na zdraví obyvatelstva. Proto věřím, že návrh zákona podpoříte.
Prosím, máte slovo. Nyní již prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jaroslav Krákora. Prosím, máte slovo.
Pozměňovací návrhy shrnul pan ministr Němeček, takže nebudu se opakovat, nebudu zdržovat. Děkuji za pozornost.
Děkuji a v tuto chvíli otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji dvě přihlášky. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Opět zde máme médii nazývaný protikuřácký zákon, i když ten zákon je samozřejmě o ochraně veřejného zdraví. Nicméně já pro ten zákon stejně asi nebudu moci hlasovat, pokud neprojde nějaký pozměňovací návrh, který bude upravovat regulaci zákazu kouření v restauracích. Mám to tady před sebou. V něm se praví, že v barech a restauracích platí obecný zákaz kouření s následujícími výjimkami. Nesmějí ovšem zabírat více než 50 % plochy určené pro nekuřáky. Za druhé, v provozovnách představujících jednu místnost mezi 50 a 80 m2 je možné povolit kouření, pokud majitel prokáže, že vytvoření oddělené a izolované kuřárny není z důvodu stavebních předpisů možné. Vím, že tady někteří lékaři řeknou, že Rakousko bude mít od května 2018 úplný zákaz kouření. Podle mého názoru se stejně nebude dodržovat a ten zákaz bude jenom formální. Protože mně to přijde jako plošné regulace z Evropské unie. Poté vám ukážu, že i na příkladu Slovenska, Polska, Německa máme spolu historické a kulturní vazby, takže by bylo asi podle mého názoru jednodušší zavést nějakou takovou regulaci. To znamená, nyní máme naprostou benevolenci, a teď půjdeme ke druhému extrému, úplnému zákazu. Mně to přijde právě proto, že by se ten úplný zákaz, i když já s tím nemám osobně problém, protože jsem nekuřák a kouření samozřejmě škodí zdraví, tak si neumím představit, že by toto bylo dodržováno. Respektive kdo by to kontroloval? A já tady uvedu pak ještě nějaký příklad. Nevím, je to také možné. Vím, že je to poměrně extrémní příklad, ale je i reálný. Každý dostal čipovou kartu, dostal klubovou kartu a chodilo se do uzavřené společnosti, kde se stejně kouřilo jak na běžícím páse. Takže podle mého názoru z hospod vzniknou kluby. Slovenská úprava rozlišuje režim pro restaurace, zařízení veřejného stravování a pro bary. Kouření v restauracích je možné v oddělených místnostech, které nesmějí zabírat více než 50 % plochy restaurace a musí být izolované od zbytku provozovny. V zařízeních, ve kterých není servírováno jídlo - bary - kouření zakázáno není. Můžu říct, že když jsem se tam ptal v jedné restauraci, jak to tady je se zákazem kouření, tak mi řekli, že zakázáno je tady kouřit do 21 hodin, poté se uzavře kuchyň, uzavře se ta část té restaurace a vznikne z toho bar a už se tam kouřit normálně může. Když se podíváme na Dánsko, tak Dánsko opět rozlišuje restaurace - bary. Restaurace, zákaz kouření s výjimkou kuřáren nebo kuřáckých kabin.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Děkuji vám. Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Ani tento návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Děkuji vám. Musíme to odhlasovat. Kdo je proti?
Já bych zareagoval na slova pana poslance Vondráčka. Neříkám, že to není transparentní, ale je to úplně na hlavu. A to mi nepřipadá ani logické. To, že to víme, někteří se k tomu hlásí, to není ani tajné, že?, když to někdo vyndá, podepíše se pod to, je to podle mě správně, neměla by být anonymní reklama. A vy říkáte: Hlavně že se o tom ví. Dobře. Jenom říkáte: Chceme vědět, kdo to platí. My to mnozí tušíme, zejména u vašich kampaní. To není žádná nová informace. Ale je to logické? Nebo bych rozuměl tomu, že má třetí osoba limit a současně limit nemá politická strana. Ale takhle jste to nastavili. Proč ne, když se najde deset tisíc občanů, každý z nich dá 18 tisíc. Neříkám, že to tak bude, to až praxe ukáže. Myslím, že je naprosto v pořádku, aby každý mohl vyjádřit v kampani a pověsil na svůj plot "já podporuji toho, já volím toho, nevolte toho". To je naprosto v pořádku. Takže zvažte sami, zda ten zákon přispívá. Já jsem říkal: buď pan ministr, nebo pan zpravodaj. Možná, že o něco logičtější je senátní verze.
Děkuji. Eviduji dvě faktické poznámky. Prvního prosím k mikrofonu pana poslance Fiedlera, po něm se připraví pan poslanec Vondráček a pak řádně přihlášený pan poslanec Benda. Prosím, vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Nevím, pane ministře, jestli jsem dobře poslouchal nebo jestli jsem to dobře vnímal. To se bude vyjadřovat k pozitivní reklamě, nebo k negativní reklamě? Kdo bude rozhodovat o tom, jestli to je pozitivní reklama, nebo jestli to není negativní reklama?
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Bohužel, tehdy ten návrh byl nehlasovatelný, protože se rozcházel s návrhy pana zpravodaje a nedala se ta procedura dostatečně vyladit. Komu v restauraci prodáváte alkoholický nápoj? Většinou osobám zjevně ovlivněným. Většina lidí tam chodí proto, aby se zjevně ovlivnila alkoholickým nápojem. Protože si to tady někdo prolobboval. Obecně ke správním deliktům, a zejména tedy k těm správním deliktům fyzických osob. Ale to je ten, kdo v té provozovně v tu chvíli prodává, nebo nějaká další osoba. To je pro většinu lidí v této zemi přece likvidační pokuta. Víte, co je rok zákazu činnosti pro fyzickou osobu? To samé se týká toho, na co už jsem upozorňoval: Prodá alkoholický nápoj osobě zjevně ovlivněné alkoholem nebo jinou návykovou látkou, dospělé osobě, která je jenom zjevně ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou látkou.
Budeme pokračovat v návrzích na změnu pořadu nebo upřesnění pořadu schůze, a to vystoupením paní kolegyně Marty Semelové, připraví se kolega Huml, poté pan kolega Josef Novotný.
Důvodem je potřeba řešit naléhavou situaci matek samoživitelek, případně otců samoživitelů, jejichž děti se z důvodu neplacení výživného ze strany druhého rodiče dostávají do chudoby. Přitom neúplné rodiny patří k rizikovým skupinám nejvíce ohroženým chudobou a sociálním vyloučením. Podotýkám, že aktuálně ženy samoživitelky tvoří 81 % z celkového počtu samoživitelů. Roste také počet rodin, které nemohou zaplatit dětem ani školní obědy.
Věřím, že poslední tři přihlášení upřou pozornost na program, a tak prosím ještě vydržte s odůvodněním jednotlivých návrhů.
V souvislosti se zahájením školního roku se mnohé z těchto rodin významně zadlužily, jen aby jejich děti měly vše, co škola potřebuje. Stát by měl proto těmto rodinám věnovat výraznou pozornost, neboť každý měsíc prodlevy je pro samoživitele v jeho životní situaci nesmírnou zátěží. Neplacení výživného ze strany povinného rodiče je u nás podle policejních statistik za rok 2015 druhým nejčastějším trestným činem.